Zavedení této nové služby, tzv. dětských skupin, by mělo být odpovědí na nedostatek míst v mateřských školkách. Jakým způsobem tedy budou služby péče o dítě v dětské skupině financovány? Jak chcete zajistit financování dětských skupin tak, aby péče o děti byla dostupná? Předpokládáte, že rodiče budou schopni tuto péči v dětských skupinách zaplatit? V návrhu zákona řešíte slovy "pro rodiče". Jak je konkrétně tato sleva koncipována a je koncipována jen pro oblast dětských skupin? V rámci návrhu zákona též navrhujete daňové úlevy pro zaměstnavatele. Jak jsou tyto daňové úlevy řešeny? Domníváte se, že budou poskytovateli služby péče o dítě v dětské skupině využívány? A paní ministryně, vztahují se tyto úlevy jen na provoz zařízení, či také na zřízení dětské skupiny? Prosím o konkrétní odpovědi.
Další zdroj financování se předpokládá také z nového programovacího období z evropského sociálního fondu.
Budete na to reagovat, paní ministryně? Nebudete. Připraví se paní poslankyně Gabriela Pecková.
Vážený pane ministře, podle informací z médií byl na Ukrajinu již dvakrát vyslán letecký speciál, aby zajistil odvoz několika zraněných na ošetření a léčení do České republiky.
Děkuji.
Děkuji za poměrně zajímavý dotaz. Konečné slovo ale, kdo bude vybrán, měli, jak jsem si to ověřoval vlastně na místě, lékaři Armády České republiky.
Děkuji panu poslanci.
Proto jsem se na to ptal a pořád čekám odpověď od pana ministra.
Prosím, pane poslanče.
My jako kraje nemůžeme uzavírat smlouvy tohoto významu a musíme čekat na to, až bude tato smlouva uzavřena, a potom teprve můžeme pokračovat dále. Takže moc se přimlouvám za to, abychom pustili tento materiál do druhého čtení. A tam samozřejmě je možné ještě o tom diskutovat.
Děkuji, pane poslanče. Ještě zde mám dvě faktické - pana poslance Klučky a pana poslance Mackovíka. Prosím, pane poslanče Klučko, máte dvě minuty.
Kolegové, kolegyně, abychom správně pochopili, co je to ta smlouva a co bude dále následovat. Takhle to funguje s Polskem, takhle to bude fungovat s Německem. Myslím, že se nám to povedlo.
Děkuji panu poslanci Klučkovi a k mikrofonu prosím pana poslance Mackovíka.
Konečně se z bezprávního systému dostáváme do systému, kdy ta činnost právě v těch příhraničních oblastech bude legitimizována a bude tady nějaká právní opora, která tady dosud nebyla. Takže děkuji za předložení a skutečně my tuto smlouvu podpoříme.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já myslím, že argumentů pro to, aby tady byla tato smlouva jednoznačně posunuta do dalšího čtení a řešení, je mnoho.
Děkuji, pane poslanče.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, v podstatě všechno bylo řečeno.
Dobrý den.
Děkuji panu poslanci. A zaregistrovala jsem... Přihlášku pana ministra zdravotnictví do rozpravy.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl vyzván, abych odpověděl, tak toto činím.
Děkuji panu ministrovi a mám zde faktickou přihlášku pana poslance Váni.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, skutečně je to jiným systémem poskytování zdravotnické záchranné služby. Ta smlouva je o spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, není to o spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Tento systém u nás zatím obvyklý není, i když v některých odlehlých oblastech by bylo možné o něm uvažovat. Tato rámcová smlouva to umožní. Takže myslím si, že by bylo rozhodně dobré ji skutečně podpořit.
Děkuji panu poslanci a táži se... Ještě je tady faktická pana poslance Plzáka.
Ono už to existuje.
Nemůžu dost dobře komentovat ten druhý případ, protože ho slyším prvně. - že jsem v tom časovém presu učinil z mého pohledu všechno, co bylo v silách, aby se ten názor pokud možno co nejvíc objektivizoval. Paní Tykač, a já ji nepřechyluji, protože ona to prý vyžaduje, docílila toho, že jeden víkend Mladá fronta nepsala o ničem jiném než o jejím dopisu. Já se před žádným dopisem neschovávám, on prostě opravdu nedošel. Byla to technologická chyba, jak jsme potom zjistili, a budu mít v pondělí schůzku s mým prvním náměstkem. Je připraven harmonogram všech kroků. Považujeme za striktní nutnost, aby byly minimálně dva posudky u takhle rozlehlé nemovitosti. Je tam to pohádkové břemeno, vůbec to není snadné. Ale věříme, že do konce kalendářního roku to stihneme, a doufáme, že docílíme lepší ceny. Těžko budeme stanovovat nějakou základní podlahovou cenu. I to se nám zdá chyba u takového projektu. Já vás skutečně nechci zdržovat.
Děkuji vám, pane ministře.
Děkuji, pane ministře Stropnický, za vaši odpověď.
Děkuji vám. Na základě žádosti sociální demokracie a domluvy předsedů klubů zasedání bude pokračovat zítra v deset dopoledne. Děkuji vám.
Není to nic nového, bylo to už víckrát doporučeno a v podstatě se navrhuje, aby to bylo u České národní banky. Bankovní asociace tvrdí, že má nějaký podobný produkt. Je to v jednání. Banka hlásí podezřelou transakci, nebo nějaká jiná veřejná instituce, a na základě toho FAÚ vyšetřuje.
Děkuji vám, pane ministře.
Patrně z ničeho. Já chci jenom zdůraznit a poprosit, abyste v té legislativní iniciativě skutečně velmi vážně přemýšleli nad tím, že jakýkoliv systém je také zneužitelný a že oprávněná ochrana soukromí našich spoluobčanů je klíčový faktor.
Děkuji. Třicátá první je paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje paní ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou.
Pod tímto memorandem jsou podepsány Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova. Na počátku března pak k memorandu přistoupila Asociace krajů České republiky. Tento požadavek je podle mého názoru rozumně odůvodněn. Řada argumentů mimochodem zazněla na semináři, který proběhl letos v lednu v Poslanecké sněmovně.
Děkuji, paní poslankyně.
Obdržela jsem memorandum od zmíněných organizací a spolků a sama jsem už jednala s řadou z nich. Chtěla bych říci, že momentálně čísla jsou takováto.
Nechtěl jsem záměrně hovořit také o evropských penězích, protože to je kapitola sama pro sebe, ale chtěl jsem hovořit pouze o národních financích. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane kolego. Poprosím pana ministra o doplňující odpověď.
Já se určitě rád nechám poučit.
Děkuji panu ministrovi za odpověď i za to, že se chce poučit. Teď už poprosím pana poslance Michala Kučeru, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Mariana Jurečku.
Aktualizace aktivní zóny byla provedena vámi řízeným Povodím Ohře, a to i přes výrazný nesouhlas dotčených měst Louny a Postoloprty i dalších obcí na toku řeky Ohře. Rozšíření aktivní zóny řeky Ohře nezohledňuje, že existují i jiné zákonné možnosti pro realizaci protipovodňových opatření. My jsme jako lounští zastupitelé pozvali v loňském roce na zastupitelstvo města Louny ředitele Povodí Ohře, kde jsme chtěli vysvětlit, jakou roli hraje vodní dílo Nechranice a jeho manipulační řád v záplavách, které pravidelně postihují obce na dolním toku řeky Ohře. Problém je v nastavení priorit, podle kterých je odpouštění vodního díla Nechranice realizováno a podle kterých jsou vytvořeny předpisy a manipulační řády. Proto také jsou zaplavovány obce na dolním toku Ohře. Pane ministře, chtěl bych vás tímto požádat, abyste se zasadil o přehodnocení priorit vodního díla Nechranice, změnu manipulačního řádu vodního díla Nechranice a také zejména o přehodnocení rozšíření aktivních zón záplavového území významného vodního toku Ohře na kilometru 51,5 až 80 Louny-Stekník, a usnadnil tak život občanům a obcím na dolním toku řeky Ohře.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Bude mu odpovězeno písemně ministrem zemědělství. S další interpelací paní poslankyně Fischerová na pana ministra Milana Chovance.
Velmi ráda se spokojím s písemnou odpovědí. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci reformy veřejné správy, kterou plánuje Ministerstvo vnitra České republiky. Ten zní, jaká je vize vlády pana premiéra Bohuslava Sobotky ohledně třetí fáze reformy veřejné správy.
Odpovězeno jí bude písemně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem rád, že jste tady na rozdíl od řady vašich kolegů, kterým už ta práce tady v parlamentu tolik nevoní, aby tady zůstali sedět a čekali na interpelace. Ty lidi potrestáte a pak případně zveřejníte, že se něco takového dělo.
VaVpI je samozřejmě v obrovském problému, který jsem zdědil. Jeden z těch velkých problémů se dotýká i tohoto projektu. To vše ale samozřejmě bude prověřováno ze strany Ministerstva školství.
Děkuji vám, pane ministře. Tak, pane poslanče, pojďte položit doplňující otázku.
Ano, děkuji za odpověď. Vážený pane ministře, mně se jedná o to, jestli je systém kontroly nad zadáváním podobných zakázek na Ministerstvu školství a na příslušné vysoké škole, protože, zdá se, že třeba v rámci tohoto programu ty kontroly nejsou příliš dobré. A není to jenom na Ministerstvu školství, ale i v dalších případech, kdy se poskytují peníze v rámci tohoto programu. Já si jenom dovolím ocitovat jednoho experta. Petr Kneppo z pražského ČVUT připouští, že Siemens Prisma není naprosto unikátní. Existuje jeden srovnatelný přístroj. Upozorňuje však, že pro univerzitní experty byl důležitý jeden detail. Nevysvětlili ale, k čemu takovou vlastnost potřebují, krčí rameny pan Kneppo. Čtvrtý expert na dotazy Mladé fronty neodpověděl. Já jenom poslední věc, že bych prosil a chtěl bych vyžádat ty znalecké posudky, které byly zpracovány, jestli skutečně se jedná o relevantní znalecké posudky podle zákona o soudních znalcích.
Jen s dovolením krátká reakce. Já osobně nedokážu posoudit, jestli všechny údaje, které jsou uvedeny v denní tisku, odpovídají realitě.
Takže pane poslanče, máte své dvě minuty.
Vážený pane ministře, dovolte mi upozornit na rozpor mezi vašimi předvolebními sliby a dnešní realitou. Sliboval jste, že podpoříte aktivní občany. Nyní však přicházíte s návrhy, které jsou k pracovitým lidem vyloženě nepřátelské. Chci se proto zeptat, proč hodláte omezovat výdajové paušály pro živnostníky. OSVČ nemají nárok na dovolenou, na nemocenskou, nejsou chráněni zákoníkem práce, nemají jisté příjmy. Pro řadu lidí je živnostenské povolání jedinou možností, jak si zajistit zaměstnání, a poskytnout práci i ostatním. Proč jim chcete takovou nesnadnou situaci ještě ztěžovat?
Děkuji vám, pane poslanče.
My jsme neřekli, že jdeme něco omezovat. My jsme řekli, že chceme vést debatu o některých paušálech. Jenom samozřejmě celkově živnostníci přispívají do rozpočtu, platí daně jenom 14 %, a my chceme o tom vést debatu. Jste vítán v debatě. Nikdo nic nerozhodl. Řekli jsme, chceme vést konzultace a debatu.
Chci se zeptat, zda pan poslanec Holeček bude mít doplňující otázku.
Jenom spíše doplnění. Ty paušály jsou pouze do dvou milionů korun.
V tom případě další v pořadí byl vylosován pan poslanec Václav Zemek, který interpeluje pana ministra Antonína Prachaře. A připraví se pan poslanec Daniel Korte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže i ta nabízená cena byla hluboko pod tímto, což si myslím, že není úplně dobré.
Konkrétní odpovědnost bude vyvozena i vůči konkrétním osobám.
Děkuji paní ministryni. Má pan poslanec Šenfeld doplňující otázku? Děkuji paní ministryni i panu poslanci. S další šestou interpelací se přihlásila paní poslankyně Nina Nováková na pana ministra kultury Daniela Hermana ve věci chaty Libušín.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se však domnívám, že pan ministr Daniel Herman právě při téhle příležitosti má možnost ukázat své postoje při obnově této národní kulturní památky. Pro oblast Valašska je to velice citlivá záležitost.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji. Jedná se o jednu z beskydských dřevěných staveb, které se dokonce staly symbolem Pusteven. Jak už tady zaznělo, je to stavba z konce 19. století ve stylu takové lidové secese. Opravdu tam šlo v podstatě o minuty, aby nebyla zachvácena i vedlejší stavba Maměnka, která je - já nevím - pět metrů od této shořelé stavby Libušín. Způsobená škoda je skutečně velkého rozsahu. Dokonce přesahuje tu uvedenou částku a pohybuje se rámcově kolem jednoho sta milionu korun. Příčinu požáru stále vyšetřuje Policie České republiky. Ředitel Valašského muzea komunikuje s pojišťovnou i s policií. Ministerstvo kultury už před mou návštěvou provedlo na místě zjištění situace a na ministerstvu proběhla i schůzka ve věci finančních dopadů požáru na rozpočet Valašského muzea. Zástupci Valašského muzea a Ministerstva kultury budou samozřejmě společně ruku v ruce jednat s pojišťovnou. Dojde k provedení odborných analýz a průzkumů na místě požářiště, protože do toho vstupují takové věci, jako že třeba některé ty trámy, z kterých objekt byl postaven, které pocházejí z 19. století, reagovaly na požár jinak než trámy, které pocházejí ze 40. let 20. století, a může to vést potom ke zlepšení ochrany proti požáru u dalších objektů. Bude dořešeno zabezpečení, a jak už jsem uvedl, dočasné zastřešení objektu a bude připravena celková projektová dokumentace na obnovu objektu. Do turistické sezóny 2017 bychom rádi, aby obnova národní kulturní památky Libušín byla úplně hotová.
Nechci být vůbec nepříjemná, ale přece jenom.
Dohoda představuje významný krok směrem k otevření vzájemných trhů a investičních možností v letecké dopravě. Lze očekávat, že dohoda přispěje k významnému rozvoji letecké dopravy mezi oběma stranami. Sjednání dohody nevyžaduje změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové.
Děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Dříve než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se svými kartičkami přihlásili znovu. Nyní tedy zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Výsledek - návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
V souladu s tímto usnesením byl materiál dne 29. ledna předán oběma komorám Parlamentu České republiky pro zajištění podpory realizace. Hlavním cílem národní strategie je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Nezbytným předpokladem pro dosažení hlavních cílů a priorit národní strategie je zapojení jak všech složek státní správy, tak celé společnosti s důrazem na účast komunit i jedinců. Národní strategie navazuje na dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví 21 zůstává i nadále plnohodnotným dokumentem, jehož aktualizované cíle budou naplňovány v implementačních dokumentech národní strategie. Postup implementace programu Světové zdravotnické organizace Národní strategie byla rovněž představena výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu, který ve svém usnesení číslo 24 ze dne 5. března 2014 označil stabilizaci systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví za nezbytnou a rovněž vyzval vládu k podpoře realizace národní strategie a jejímu zohlednění při tvorbě státního rozpočtu. Materiál je tedy nyní předkládán Poslanecké sněmovně pro vyslovení podpory principům a prioritám národní strategie i pro vyslovení podpory samotné realizaci národní strategie.
Děkuji vám za otázku, pane poslanče.
V průběhu posledních deseti let vzrostl objem staveb dopravní infrastruktury v majetku státu. Jedním ze základních problémů, které přispěly k opožďování přípravy staveb, byly právě majetkoprávní problémy, především však problémy s výkupy pozemků. Odprodej pozemků a staveb investorům byl v řadě případů předmětem spekulací - což vy říkáte, že v tomto případě není. Ke spekulacím přispívala i právní úprava umožňující právě netransparentní stanovování ceny nemovitostí a s tím související prodražování staveb. Toto nám současná právní úprava neumožňuje. Bohužel když jsme zjistili celý legislativní proces, tak žádná vyhláška nemůže jít nad úroveň zákona.